Tak co platí? Přirovnání pana poslance Jandáka bylo vtipné, ale nebylo přesné. To už jsme se bohužel nedozvěděli. Ale on si ho nevybral.
Děkuji za slovo. Oba dva sněmovní tisky totiž řeší jednu a tu samou věc, a to aby se z Prahy stal jeden volební obvod. V Praze byla tato možnost využita několikrát, protože do Z tohoto důvodu se v letech 1998, 2002 a naposledy v roce 2010 tamní zastupitelstvo rozhodlo rozdělit Prahu na několik volebních obvodů. Díky vytvoření volebních obvodů totiž došlo k tomu, že byl zásadně ovlivněn volební výsledek stran, které sice překročily pětiprocentní uzavírací klauzuli, ale na mandát nakonec nedosáhly. Z výše uvedeného je patrné, že vytváření volebních obvodů v Praze zásadním způsobem ovlivnilo výsledky voleb do Zastupitelstva hlavního města Prahy. Předkladatelé návrhu zákona chtějí tuto praxi změnit, a to tak, aby se z hlavního města Prahy stal jeden volební obvod a byl konec spekulativnímu rozdělování Prahy, které bylo téměř vždy účelové. Návrh zákona, který zde projednáváme, chce tuto možnost Zastupitelstvu hlavního města Prahy odebrat a navždy vytvořit jeden volební obvod, aby nebyla možnost účelově vytvářet volební obvody v hlavním městě Praze. Rozdíl mezi tiskem 164, který zde momentálně projednáváme, a tiskem 124 je zejména v tom, že tento tisk neřeší sjednocení voleb do krajských zastupitelstev a Zastupitelstva hlavního města Prahy. Řeší pouze ustavení jednoho volebního obvodu v rámci hlavního města. To znamená, že volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy budou stále probíhat při obecních volbách, a to přesto, že Praha je vnímána jako kraj. Ve výboru pro veřejnou správu, kam je tento tisk přikázán z organizačního výboru, poté budeme oba tisky projednávat souběžně, a věřím tomu, že nalezneme jistý kompromis.
Děkuji za slovo. Nejprve chci říct, že náš klub podpoří propuštění zákona do druhého čtení. A neděje se to jenom v Praze, děje se to i v jiných městech. Je třeba říct, že to je legální, je to podle zákona. Protože pokud je to špatně v Praze, tak proč by to mělo být dobře v Olomouci, v Ostravě, v Brně, někde jinde? No nevím kde, možná v politických stranách, když se sestavují ty kandidátky, ale v těch učebnicích vlastivědy se prostě říká, že hlavní město České republiky je Praha a ne hlavní kraj.
Prosím, máte slovo.
Tady ten jeden tisk 124, který byl posunut do výboru, posunut do druhého čtení a byl posunut tedy do výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.
Děkuji, paní předsedající. Zákon o hlavním městě Praze a hlavní město Praha je věc, která byla na Zastupitelstvu hlavního města Prahy velmi rozsáhle diskutována. Že byl měla zůstat nějaká jedna varianta. Mám však jiný problém.
Nyní ještě s přednostním právem pan předseda Pavel Kováčik. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Ano, děkuji panu předsedovi Kováčikovi. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Tak zkusím připomenout fakt. Autor výroku ministr financí Andrej Babiš. Tento týden kritizuje paní ministryni náměstek nominovaný ČSSD. Takže připomínám: Ty poslední mediální tři týdny vždycky rozpoutal někdo z vládní koalice. Nikdy to nebyl člen opozice. To je úplně všechno. Za to opravdu odpovědnost nést nechci a nemůžu.
Děkuji panu předsedovi klubu ODS. Vidím pana předsedu Faltýnka.
Děkuji.
Dobře, děkuji pane předsedo.
A já se obávám, a to je závěr mého krátkého příspěvku, že to je hlavní důvod, že paní ministryně se odvážila píchnout do vosího hnízda. A to je asi ten hlavní důvod a to nesmíme dopustit, abychom se náhodou nedověděli, kdo skutečně za to může.
Ještě mám dvě faktické poznámky, a to pana kolegy Zlatušky a potom pana poslance Jandáka.
Odvolával se tady na to, že má nějaká občanská práva, ale co ho pamatuji, tak byl v politice. Ale není to jako přijímání třeba do zločinecké bandy, kde v okamžiku, kdy se spolu ti zločinci ocitnou, tak už potom drží spolu a nepustí se. Není tomu tak. Ten vstup je vždycky jenom část. Ale jak jsem řekl, pane předsedající, kolega Kalousek s tou normální manažerskou prací příliš mnoho zkušeností nemá, takže snad tady tohle objasnění mu může pomoci.
Děkuji. Pan kolega Jandák a poté pan kolega Kučera.
Já budu velmi stručný, děkuji, pane předsedající. Paní ministryně, nebojte se, kopat do vás nebudu. Víte, já bych to, co chci říct, směřoval ke člověku, kterého mám rád. Já svým způsobem se na něj dívám s obdivem. Ale co jsem zažil, když jsem se stal ministrem? My tu neustále mluvíme o personální politice, o té brilanci, jak vybírat odborníky. Bylo to odpoledne, stal jsem se ministrem. A co člověk udělá? Tak se prochází po té pracovně, tam je velká, protože česká kultura je velká, a najednou jsem objevil dveře. Ty dveře jsem otevřel, on už byl podvečer, večer, a lekl jsem se. Tam ležel chlap. Fousatej chlap. On říkal: "Promiňte, já jsem váš náměstek." .
Faktická poznámka - pan kolega Kučera.
Nicméně já bych měl reakci na svého předřečníka pana Zlatušku prostřednictvím pana předsedajícího. Protože za výběr, za výběr top manažerů, jsem zodpovědný já jako generální ředitel. Nikdo jiný. Pouze já jako generální ředitel.
Dobře. Tak. Já jsem vás přihlásil s přednostním právem.
A pan ředitel - bylo nás v managementu sedm a v průběhu roku odvolal tři. Odvolal tři, přestože si je vybral. A ten ředitel tam zůstal dalších pět let, a dokonce byl povýšen. Dokonce byl povýšen a stal se provozním ředitelem dneska.
V momentě, když některý z mých blízkých spolupracovníků selhal, tak byl docela razantně vyměněn. Nikdy jsem se nesetkala s tím, že by se někdo bránil. Ani u soudu ani jinak. Ta firma byla velmi úspěšná, nikdy jsme neměli problém finančního rázu v takovém rozsahu, že bychom ho museli řešit propouštěním běžných zaměstnanců. Nemyslím si, že jsem tedy nezkušená. Vím, že jsem možná udělala chybu v podcenění některých osobních vlastností u své první náměstkyně. Pokud jde o odbornost, tak tam si myslím, že v oblasti exekucí a insolvencí, kvůli kterým jsem si ji vybrala, ji má, tu věcnou kompetenci. Pokud jde o náměstka Šterna, nominován byl sociální demokracií. Já jsem s tím samozřejmě souhlasila, neměla jsem důvodu. V minulosti jsem ho poznala jako kompetentního a i čestného člověka. O to více mě mrzelo toto morální selhání.
Děkuji. Nyní tedy s přednostním právem pan kolega Faltýnek a potom je přihlášen pan Štern.
Dobrý podvečer - už je podvečer.
Nyní tedy faktická poznámka: paní ministryně Válková, poté ještě jednou pan kolega Stanjura, pan kolega Adamec, pak se dostaneme k přednostním a řádným přihláškám. Prosím, paní ministryně, máte slovo k faktické poznámce.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, teď velmi stručně. Já tomu také nerozumím. Já jsem předpokládala, že jde o korektní jednání a že jste zařadili tento bod právě kvůli tomu, co se stalo v posledních dnech na Ministerstvu spravedlnosti, proč tady stojíme, proč dostává i hlas pan náměstek Štern, takže nechápu, proč vás tak nudilo podrobné líčení událostí a naopak proč tady tomu dáváte záporné znaménko s tím, že odvádím něčí pozornost. Asi jsem opravdu politicky naivní, ale ráda takovou zůstanu po celou dobu svého mandátu, protože předpokládám, že když se něco odhlasuje, tak je to o tom, co se hlasuje, a ne o tom, co někdo někde si vymýšlí a potom prezentuje pod úplně jiným názvem. Ale v minulosti se to stalo už několikrát, že se pod bodem, který se nazýval jinak, diskutovalo o něčem úplně jiném. S tím já zásadně nemůžu souhlasit.
Dobře, děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura. Dobře.
Je to zkušená, obvyklá, vyzkoušená politická finta - odvádět pozornost. Kdyby byl někdo politický nováček, tak to prostě nepoužívá a nedělá. Druhá finta je, když mě někdo kritizuje, tak řeknu: Já jsem nováček, tak co vlastně po mně chcete? Já se teprve učím. Pan poslanec Chalupa se tak sugestivně ptal: "Mě by zajímalo, kdo za to může." No my teda ne. Tady máte svou ministryni. Tak se jí zkuste zeptat, kdo za to může. Včera jste jí vyjádřili podporu a dneska se ptáte, kdo za to může. Já jsem se poctivě snažil odpovědět na jeho otázku, kdo za to může. Tak se omlouvám. To mě teda mrzí. Ministerský předseda začal informací o odvolání generálního ředitele Vězeňské služby. Váš premiér. Poté mluvil váš premiér o odchodu první náměstkyně. Poté mluvil váš premiér o odvolání dalšího z vašich náměstků. Naposled. A když ne, my sice nevíme, co ne, to už pan předseda vlády neřekl, abych byl spravedlivý, nevím, jak dlouho máte tu žlutou kartu. Děkuji.
Já jsem byl také tolerance sama. Tak nyní s faktickou poznámkou pan kolega Adamec tak, jak byl přihlášen.
Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já opět stručně a politicky, když tady mluvíme o těch veřejných zakázkách, o tom průhledném křišťálovém domě. Je tam jeden vážný problém. Takže ono to tak úplně není.
Děkuji. Nyní pan poslanec Zlatuška znovu s faktickou poznámkou. Děkuji za dodržení času. Nyní pan poslanec Kořenek, poté faktická pana kolegy Hájka. Pan poslanec Kořenek s faktickou poznámkou.
Dobrý den, dámy a pánové.
Děkuji za dodržení času. Nyní pan poslanec Hájek, poté ještě faktická poznámka paní ministryně Válkové. Prosím, pane kolego, máte slovo k faktické poznámce.
Má můj obrovský obdiv! Opravdu, co tato křehká žena dokáže. Víte, jaké bylo moje původní povolání. Ano, přiznávám, jsem už politik, ale stále se srdcem občana. To znamená, já jsem tady prioritně jako občan. Pořád! Pořád, to znamená politik, ale se srdcem občana. A občané určitě podporují to, co naše paní ministryně dělá.
Děkuji za dodržení času.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, ale vidím, že už to většinu lidí nudí. Já jsem jenom chtěla upozornit, že se jedná o průzkum trhu, nikoliv o otevírání obálek v rámci už vlastního výběrového řízení na veřejnou zakázku.
Nyní tedy s přednostním právem pan poslanec a předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.
Z tohoto důvodu jsem předložil s ministrem zahraničních věcí vládě návrh na prodloužení mandátu pro naše vojáky v Mali do konce tohoto roku a vláda tento návrh 28. dubna schválila. Pro pokračování našeho vojenského působení v Mali hovoří následující skutečnosti: Aktivně přispíváme ke stabilizaci bezpečnostní situace v oblasti Sahelu, a tím přispíváme k udržení bezpečnosti Evropy, tedy i České republiky. Na těchto výsledcích mají samozřejmě svůj podíl i čeští vojáci. Naše působení v Mali přináší výsledky a je velmi kladně hodnoceno nejen v Evropské unii, ale rovněž malijským ministrem obrany a malijskou vládou. Současně je impulsem pro posilování spolupráce nejen s Francií, ale i s dalšími členskými zeměmi EU působícími v této misi. Česká republika prokazuje svým vojenským angažmá v Mali, prvním, mimochodem, v takto viditelné podobě na africkém kontinentu po roce 1989, že je schopna přispět svým dílem k posilování role Evropské unie jako globálního bezpečnostního hráče. Návrh na prodloužení našeho vojenského působení v Mali v roce 2014 je předkládán z časových důvodů samostatně. Otázka vojenského působení v Mali po roce 2014 bude řešena v rámci návrhu celkového mandátu pro působení České republiky v zahraničních operacích v letech 2015 a 2016, který bude vládě předložen v průběhu tohoto roku. Chceme početně udržet přítomnost v této misi v počtu do 50 osob. Aktuálně v misi působí 38 českých vojáků, kteří zajišťují ochranu sil a podílejí se na výcviku malijské armády. Objem finančních prostředků související s naším působením v Mali bude do konce roku 2014 činit zhruba 72 milionů 183 tisíc korun. Tyto náklady budou hrazeny z rozpočtu Ministerstva obrany. Naše vojenské působení v Mali činí z České republiky plnohodnotného a respektovaného partnera v oblasti zajišťování bezpečnosti evropského prostoru. Přestože se jedná o misi, která patří k těm náročnějším, bez vojenského zapojení mimo naše hranice není možné zajistit odpovídající bezpečnost naší země. Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, žádám vás o vyslovení souhlasu s předkládaným materiálem.
Děkuji panu ministrovi.
Já bych si dovolil v podrobné rozpravě se přihlásit k tomuto usnesení.
Neregistruji žádnou přihlášku do podrobné rozpravy, a tudíž podrobnou rozpravu končím. Znovu se táži pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. Prosím, pane ministře.
Děkuji, paní předsedající. Možná někoho překvapí, proč se angažujeme právě v Mali. Ta ložiska mimochodem nejsou tak vzdálená od alžírských hranic, kde jsou zase, jak všichni dobře víme, jiná podstatná ložiska, jejichž ovládnutí už by bylo pro Evropu asi velice vážným problémem. Děkuji za pozornost.
Já se pouze hlásím k usnesení, které jsem přečetl v obecné rozpravě.
Já vás poprosím, abyste tak učinil případně v podrobné rozpravě, kterou teď otevírám.
Děkuji za slovo.
Není tomu tak. Není tomu tak. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. Přistoupíme k projednávání bodu Tento materiál uvede ministr obrany Martin Stropnický. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládaný materiál obsahuje přehled o účasti na vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období červenec až prosinec 2013 a informuje o účasti velitelů a štábů AČR na těchto cvičeních. Jednotky a štáby AČR se v tomto období zúčastnily 34 vojenských cvičení. Z tohoto počtu proběhlo na území České republiky 9 vojenských cvičení, včetně jednoho komerčního využití vojenských výcvikových prostor bez účasti AČR. Přehled ostatních cvičení za období červenec až prosinec 2013 je uveden v příloze předkládaného dokumentu. Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, žádám, abyste tuto informaci vzali na vědomí, a děkuji vám.
Děkuji panu ministrovi.
Děkuji za slovo. Obsahuje přehled o účasti na vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období červenec až prosinec 2013 a informuje o účasti velitelů a štábů Armády České republiky na těchto cvičeních.
Děkuji panu zpravodaji a zahajuji všeobecnou rozpravu. Pan zpravodaj?
za druhé pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky. Děkuji.
Také ne. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh. Proti? Hlasování končím.